Očekával bych, že v Chorvatsku byla vyšší, než existuje v České republice. A zejména se závistivě díváme na Slovensko. Je to výhodné pro Českou republiku prostě proto, že ta opatření byla na Slovensku vyzkoušena, ukazuje se, že fungují. Už jsou známy v řadě případů i konkrétní finanční přínosy. Tak jak jsme jednali se zástupci slovenského Ministerstva financí, kdyby teď měli možnost zavést ten nový chorvatský systém registračních pokladen, tak by ho pravděpodobně zavedli. Oni mají technologicky starší systém, ale budou se snažit o jeho další rozvoj. Takže jsou tady konkrétní možnosti, konkrétní příklady.
Děkuji paní poslankyni Nytrové.
Takové rodiny si nepochybně zaslouží podporu vlády. Čili nechceme brát rodinám s dětmi další peníze. Nebudeme zvyšovat daň z přidané hodnoty. To bylo velmi negativní opatření. Mimo jiné to je jeden z důvodů, proč jsme už nechtěli obnovovat poplatek v nemocnici za pobyt, protože ten samozřejmě zasahoval i rodiny s dětmi v případě, že měly v nemocnici děti. Chceme poskytnout - a dohodli jsme se na tom ve vládním programu - porodné i na druhé dítě v rodině. Chceme se soustředit na zlepšení situace na trhu práce z hlediska aktivní politiky zaměstnanosti. To znamená, vláda teď zkoumá možnosti, jak podpořit matky s dětmi, které se vracejí po rodičovské dovolené na trh práce. Jednou z možností, na které jsme se dohodli ve vládním programu, je možnost dočasného snížení plateb sociálního pojištění za tyto matky, které se po rodičovské dovolené vracejí na trh práce, a Ministerstvo práce by teď tento systém mělo připravit a pilotně odzkoušet. Chceme také, aby se zlepšila dostupnost předškolních zařízení, zejména v těch regionech, kam se v minulých letech kvůli práci nebo z jiných důvodů přesunulo velké množství mladých rodin, které teď mají děti. V některých obcích, zejména kolem velkých měst, je ta situace beznadějná. Dohodli jsme se - a minulá vláda schválila program, kde použijeme peníze z Evropské unie pro ty obce a města, které se rozhodnou rozšířit kapacitu mateřských, ale také základních škol. A pokud se podíváme na rozpočty obcí, které narostly a nabobtnaly díky satelitní výstavbě, tak jejich rozpočty velmi často neodpovídají tomu počtu dětí, o které by se jako obce měly postarat. Takže to pokládám za velmi důležité opatření směřující ke zlepšení služeb, ke zvýšení nabídky předškolních zařízení, ke zlepšení situace na trhu práce pro rodiče, kteří se vracejí po rodičovské dovolené.
Při posuzování výše rozpočtu je třeba si uvědomit, že Ministerstvo kultury je k některým výdajům zavázáno a nemůže provést jejich snížení. Ukazatel příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury se snížil o částku ve výši zhruba 298 mil., což by mělo negativní dopad jednak na rozpočty příspěvkových organizací, tak i na jejich vlastní činnost. Z toho také vycházel dopis ředitele odboru ekonomiky, který pochopitelně znepokojil ředitele našich příspěvkových organizací. Dopisy se zachycením posledních známých skutečností byly rozeslány příspěvkovým organizacím proto, aby byla umožněna diskuse nad návrhem. V opačném případě by nebylo možné vůbec žádným způsobem zohlednit specifika některých příspěvkových organizací.
Není tomu tak. Nyní předám slovo paní poslankyni Nytrové, která byla vylosovaná jako devátá s interpelací na pana ministra Prachaře. Děkuji. A nyní dávám slovo paní poslankyni Daně Váhalové, která přichází s interpelací na pana ministra Mládka. Děkuji paní poslankyni a nyní dávám slovo panu poslanci Petrovi Adamovi, který bude interpelovat pana ministra školství Chládka. Děkuji a prosím o reakci pana ministra.
Děkuji, paní předsedající. Ale pokud mohu, tak ještě se u této problematiky zastavím. Shrnu pro ostatní. Omezení spočívá v tom, že v podstatě na základě tohoto rozhodnutí nemohou přijímat ke studiu nové uchazeče. Proti tomu se škola odvolala. Pak procházelo 16. až 18. června další projednání Akreditační komise, která konstatovala, že nedošlo k odstranění zjištěných závažných nedostatků, a proto stále trvá na omezení akreditace. Nyní probíhá správní řízení na Ministerstvu školství. A ten samozřejmě rozhodne o tom dalším postupu. A v závěru ještě k tomu úplnému samotnému začátku.
Je potřeba mít na paměti, že tito lidé měli více než deset let čas se na nové podmínky připravit a přizpůsobit se jim. Předloženou novelou povolujeme vlastně další výjimky z výjimek, a je tedy otázka, jestli ti, kterých se situace týká, uvěří, že stát to tentokrát myslí opravdu vážně, začnou si potřebnou kvalifikaci dodělávat, anebo budou opět spoléhat na to, že jako už mnohokrát jim bude udělena další výjimka. A zůstává tu také problém těch, kteří uvěřili, že to stát myslí vážně, a tu kvalifikaci si často s velkými obtížemi a na úkor své rodiny dodělávali. Pokud se stát takto chová, a chováme se tak opakovaně, udělujeme výjimku z výjimek, nedodržujeme to, co jsme sami schválili, tak se nedivme, že občané státu často nedůvěřují. Jiná věc je, když se tady mluví třeba o tom, že v minulosti nebylo řešeno to, že se blíží účinnost tohoto zákona, jiná otázka je, jestli byl dobrý ten původní záměr, který byl přijat v roce 2004 v době, kdy Ministerstvo školství spravovala Česká strana sociálně demokratická. Ono se ukazuje, že z hlediska státu a v rámci zákona nelze dobře stanovit, jestli je učitel dobrý, nebo je špatný, jestli má přirozenou autoritu, schopnost předávat vědomosti, má vztah k dětem. Tím řešením je zavedení kariérního systému, kariérního řádu pro pedagogy, aby učitelé měli skutečnou motivaci se vzdělávat, růst, zlepšovat se a specializovat se. Na závěr bych rád konstatoval, že Občanská demokratická strana nebude v této fázi navrhovat zamítnutí této novely, a souhlasíme s tím, aby procházela dál do třetího čtení a Sněmovna se jí zabývala.
Děkuji vám. Po něm prosím, po panu ministrovi, pane zpravodaji.
Děkuji, pane předsedající. Bylo například prezenční studium, nebylo distanční studium, takže se ho nemohl zúčastnit pedagog, který byl ve vzdělávacím procesu.
Další řádně přihlášený je pan zpravodaj, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Zbyněk Stanjura.
Plně souhlasím s výhradami všech, kteří si to formální vzdělání doplnili a teď mají vedle sebe kolegy, kteří tady tohle nemají, a bude jim to prominuto.
Našli jsme takovou cestu, že on nevystupoval jako řádný úředník, nechoval se řádně. To tam také někde v tom zákoně je, že se musí takto chovat. A odvolali jsme jej. Tady píšete, že překážkou pro přijetí do služebního poměru - a nyní už jsem v realitě, v tom konkrétním našem zákoně - osobou vykonávající vojenské cvičení nebo mimořádnou službu. Co aktivní záložáci? Nebudou moci být úředníci podle našeho zákona aktivními záložáky? Nebudou neustále v konfliktu, když půjdou na cvičení? Bude ten úředník moci toto dělat, nebo nebude? Pak jsou tady ty soudní věci, to už jsem zmiňoval. No ale někdy přece může být trestní řízení prováděno mimo vazbu. Naši předkové měli podobné starosti, jako máme my, aby tam nepřišli lidé nevhodní, nehodnotní. Mluví třeba o sboru důstojnickém, jak se důstojník může stát žadatelem o místo ve státní správě. Jiný druh státního zaměstnance. Vysokoškolský učitel. To my velmi výrazně omezujeme.
Prosím, pane poslanče.
Nicméně okolnosti tohoto mimořádného zasedání Sněmovny a snaha o projednání této novely služebního zákona mě k tomu vystoupení vybízí. Také mám připravený dotaz na závěr svého vystoupení. Věřím, že pan předkladatel bude přítomen. Ano, bylo chybou, že od přijetí zákona v roce 2002 žádná z dalších vlád, a to jak levicových, tak pravicových, neměla odvahu, možná neměla ani čas nepříliš povedený text změnit a upravit tak, aby tento zákon byl proveditelný. Nebyl jsem od začátku volebního období samozřejmě přítomen ve Sněmovně, ale vím, že projednávání textu tohoto návrhu bylo ve výborech několikrát přerušeno. Takto se, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, zákon o státní službě prostě projednávat nemůže. Myslím si, že to nemůže nahradit vnější připomínkové řízení.
Problém je, že oba dva šéfové opozičních klubů, ať už Stanjura, nebo Kalousek, to nevědí. Možná že jeho portfej bychom mohli pojmenovat ministerstvo lží a dezinformací. Pojďme se o něm bavit seriózně, pojďme přestat lhát, pojďme přestat zapírat materiály, které máme a tvrdíme, že jsme je neměli. Zcela jistě se dohodneme a dohodneme se brzy. Chcete ten zákon?
Návrhy předejte do sekretariátu volební komise.
Nyní zde mám tři žádosti s přednostním právem. Nejprve pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala, po něm pan poslanec Černoch s přednostním právem.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem chtěl v této chvíli shrnout stanovisko Občanské demokratické strany k projednávanému zákonu, ale nedá mi to, abych se také nezmínil o některých věcech, které ve svém projevu uvedl pan ministr Dienstbier. Na začátek mi dovolte znovu konstatovat, že rozhodně Občanská demokratická strana chce služební zákon, ale takový služební zákon, který bude skutečně kvalitní. Potřebujeme zákon, který úředníkům situaci nezkomplikuje, ale zlepší -
Já se moc omlouvám, pane předsedo, ale musím vás přerušit, protože v jednacím sále bohužel není klid. Kdo chce diskutovat, tak prosím, aby opustil jednací sál.
Potřebujeme služební zákon, který situaci úředníkům nezkomplikuje, ale zlepší, a především potřebujeme takový služební zákon, který zajistí kvalitní a profesionální službu občanům. A takový zákon dnes bohužel neprojednáváme. K tomu, co říkal pan ministr Dienstbier - a já nechci znovu připomínat, že tento zákon projednáváme velmi nestandardně, ale některé okolnosti přece jenom znovu připomenu. Vládní koalice předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona na lednové schůzi v prvním čtení a díky tomu splnila absurdní podmínku pana prezidenta Zemana, kterou neměl dávat nebo kterou neměl pan premiér vůbec akceptovat, a po téměř pěti měsících nám předkládá zcela nový zákon, který neprojednala vláda, který neprošel standardním připomínkovým řízením a který vlastně nebyl předložen Sněmovně v prvním čtení. Tento návrh byl ale fakticky novým zákonem. Poslancům byl doručen 3. července a 7. července byla svolána mimořádná schůze a dnes máme sice druhé čtení, ale fakticky se jedná o první čtení. Tato novela by přinesla více byrokracie, více administrativy, více zbytečné pravomoci úředníků. Proč? A samozřejmě platí, že je lepší nemít takto mimořádně špatný zákon vůbec než ho přijímat v rychlosti a způsobit obrovský chaos ve státní správě na mnoho let dopředu. Podle mého názoru by se vláda měla spíš soustředit na jiné věci, kterými Evropská komise podmiňuje podpis dohody o partnerství. To tento zákon vůbec nezabezpečuje. Není to zákon, který nás chrání před korupcí.
Dotaz: Proč máme dva druhy náměstků? Já si dávám pravděpodobnou odpověď, které se mi nechce věřit, že bude mít pouze dva úkoly: hlídat ministra a podávat hlášení předsedovi vlastní koaliční strany o tom, co ten ministr dělá. Nic jiného totiž dělat nemůže. Ale jak často se to děje? A co ti náměstci vlastně budou dělat? Dotaz číslo dva na předkladatele: Jak budou definovány servisní práce? Jste si vědomi toho, že například v oblasti informačních technologií je podstatnou částí servis jak hardwaru, tak softwaru těchto informačních systémů? A že je to vysoce kvalifikovaná práce? Myslím si, že by to mělo být naprosto jasné. Jinak si myslím, že to státní služba dělat nemá, aby se zabývala něčím, kde není členem Česká republika. K tomu mám dva dotazy a opravdu to není úplně jednoduchá věc. Kdo bude a jakým způsobem definovat, co to je provozní informační systém? Dotaz číslo šest: Co znamená vytváření informačních systémů? Chápu to dobře, že státní úředníci budou programovat a budou vytvářet ty softwary? To je poměrně neefektivní, protože to bude velice finančně náročné. Ale pokud ano, tak si myslím, že tedy programátoři by neměli být státními úředníky. Programátoři jsou lidé, kteří dělají kreativní činnost, a neměli by padat pod zákon o státní službě. Tady se zavádí nový pojem "představený" či představená, když to bude dáma. Já se chci zeptat, proč to vlastně zavádíme, když zákoník práce běžně používá "vedoucí zaměstnanec". Je to věc, kterou všichni chápou, které všichni rozumějí. Najednou vytváříme úplně jiný pojem. V zásadě to je ale vedoucí zaměstnanec. Nevím, proč máme představeného, když v jiných zákonech je vedoucí zaměstnanec. Vrchní ministerský rada, ministerský rada, vládní rada, vrchní vládní rada. Tak můj skromný dotaz: Jak to budeme přechylovat, když tu funkci bude zastávat dáma? Jak se ta funkce bude jmenovat? Myslím, že je to úplně zbytečné, legrační. Paní radová? Pan rada? To si myslím, že bychom si mohli odpustit. Dáváme tady a priori všem absolventům zelenou. Je to úplně zbytečné. Nemusíme paušálně všechny absolventy sovětské komunistické školy vylučovat, pokud se opravdu ukázalo, že někteří z nich jsou nezbytní pro státní službu a dlouhodobě to prokázali, tak v jiném paragrafu tento zákon umožňuje tuto výjimku poskytnout. Jsem poněkud nervózní, pane řídící, že tady opět nesedí ani zástupce předkladatelů ani zpravodaj. Je vás šest předkladatelů, pane předsedo, nejste jediný.
Děkuji.
Ano. Jasně ví, jaký je mezi tím rozdíl.
Zaznělo zde, že opozice byla přizvána k jednání. V tomto okamžiku je možné se bavit jen o detailech návrhu, nikoliv o celkové koncepci. Koalice jednala s nejrůznějšími subjekty, například s odbory, jen na opozici zapomněla. K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Jak zde zaznělo, nejsou vyčísleny finanční dopady tohoto zákona. Chyba se stala na začátku vzniku nového zákona, kdy koalice nepřizvala k jednání opozici a kdy opozice nemohla vyjádřit svůj postoj k celkové koncepci nového zákona. Ale není všem dnům konec, chybu lze snadno napravit, a to zahájením jednání koalice s opozicí o našich požadavcích. Cílem je přece přijetí takového služebního zákona, který povede k vybudování stabilní odborné základny státních zaměstnanců, kteří budou pyšní na to, že mohou pracovat ve státních službách, a zároveň svoji práci pro stát budou považovat za veřejnou službu ve prospěch všech. Tito státní zaměstnanci pak budou oporou každé vlády, ať pravicové, či levicové. Budou úředníky s historickou pamětí, kteří umožní každé vládě se vyvarovat chyb z minulosti a zajistit kontinuitu. Nezabývejme se proto detaily, začněme se zabývat znova celkovou koncepcí.
Čili jakási historie toho člověka. Jak to máme my? Jak budeme postupovat? Tady ten náš zákon říká, že případy, ve kterých služební přísaha byla konána do rukou císaře pána, zůstávají nedotčeny. Co se týká kvalifikace, tady jsme celkem ve shodě. Požadujeme odborné vzdělání, naši předkové rovněž.
Pěkné dobré ráno, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji druhý jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 1 má pan poslanec Petr Adam. Bod jsme přerušili po vystoupení předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu , pana poslance Jiřího Zlatušky - děkuji vám za ten klid - a po přednesení jeho procedurálního návrhu na přerušení tohoto bodu do čtvrtka 17. července. Ptám se pana poslance Jiřího Zlatušky, jestli chce vzít zpět svůj návrh na přerušení, nebo o něm budeme hlasovat. Já se omlouvám, nerozumím ani panu poslanci. Prosím o klid v jednacím sále! Budeme pokračovat, až tady bude ticho. A věřím, že to nebude bráno jako obstrukce. Pan předseda výboru bere svůj návrh zpět.
Já jsem rád, že předseda výboru ten návrh vzal zpět, protože když si přečtete stanovisko legislativního odboru, a já ho tedy respektuji, tak nám říká, že letitá praxe, která se držela, se držet nemusí. Když někdo ten postup poprvé použije, tak se pak nemůže divit, když ho pak někdo použije jako druhý.
Dobrý den, pane předsedající.
Já se strašně omlouvám, ale opravdu pana předsedu neslyším. Poprosím všechny v jednacím sále, aby se ztišili. Zřejmě byla horká letní noc, ale teď už pracujeme.
Je to zákon o pedagogických pracovnících, takže je to docela stylové, že předsedající se musí chovat tak trošku jako učitel uklidňující neposlušné žáčky. Zároveň z toho vyplynula velká geografická nerovnoměrnost zastoupení těchto učitelů.
Já vám ho pro představu přečtu. Mě by zajímalo, kdo z předkladatelů by mi to mohl vysvětlit, co tím autor vlastně myslel. Je to 22 dotazů, očekávám konkrétní poměrně stručné jasné odpovědi. Já si je pamatuju, samozřejmě, tak věřím, že mi odpovíte na část těch dotazů. Pana ministra Chovance musím pochválit, protože on jako předkladatel napsal 12stránkový návrh zákona a k tomu byla poměrně obsáhlá a vysvětlující důvodová zpráva. To je naprosto v pořádku.
S další přihláškou s přednostním právem je přihlášen pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Společně bych si rád na ni zavzpomínal. Ale o tom tady nechci teď mluvit. To byl jeden návrh. Pak nám tady přinesl volební právo cizinců. Vůbec nevím, proč se tady řeší cizí státní příslušníci. Potom jsme se z médií dočetli, že snad chystá oddlužení sociálně vyčleněných spoluobčanů. No a během této půlroční anabáze tedy konečně byl vyplozen do druhého čtení služební zákon. A skutečně, já jsem se včera díval na ty Události, komentáře a tam ministr Dienstbier okomentoval tento vládní návrh, že je to relativně solidní návrh. To jsme slyšeli všichni. Ale pro mě jako pro právního laika je z toho závěr jediný. Já znám jenom dva typy zákonů. A o to bych chtěl poprosit, aby to takhle bylo, ať je to vláda nebo nevláda.